Nebudu připomínat příklad z Maďarska, kde nedávno zrušili zákaz nedělního prodeje, který rok předtím zavedli. Česká republika se tímto návrhem vydává přesně opačně. Pokud si chceme vzít příklad z Německa a z podobných zemí, tak musíme spíše podporovat liberalizaci prodeje než její restrikci.
Děkuji. Prosím, máte slovo.
A teď nemluvím o těch, kteří tady už byli zmíněni, což jsou samozřejmě ti hasiči, policisté, lékaři a tak dále. To jsou lidé, které samozřejmě potřebujeme my všichni, aby byli v práci prakticky nonstop. Je to nutnost. Ale zase si říkám, jak k tomu přijdou ti ostatní, kterých se to týká v podstatě taky. Taky tam musí být. Mluvím z vlastní zkušenosti. My budeme nařizovat z pozice státu lidem, jak mají trávit volný čas. Nezlobte se na mě, já si myslím, že snad každý z nás si dokáže velice dobře rozhodnout, jak ten volný čas chce strávit, a stát do toho s prominutím nemá co kecat. Děkuji za pozornost.
Nyní prosím s faktickou pana poslance Grospiče. Prosím, máte slovo.
Ale nespojoval bych to s liberalizací a už vůbec ne s tím, že tímto zákonem budeme někomu ukazovat a říkat, jak má trávit své osobní volno.
Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Pane poslanče, nemáte pravdu. To je lež, to musím odmítnout.
To byly faktické poznámky a nyní prosím k mikrofonu pana poslance Kolovratníka.
Dámy a pánové, budeme pokračovat v projednávaném bodu. Prosím.
Hlasoval jsem proti a na sjetině mám ano.
Je tady návrh na revokaci usnesení. Je to procedurální návrh.
Takže než vůbec přistoupíme, tak bych chtěl vědět, podle jakého paragrafu.
Citace zní doslova: Přijatý návrh lze revokovat, pokud byl přijat. Tak upřesním, v které části jednacího řádu se to nachází.
Protože pan kolega Šenfeld se chce vyhnout otázce, jestli navrhl námitku proti elektronickému zápisu o výsledku hlasování, to znamená, že ji nenabízí bezprostředně, tak jednoduše protože hlasoval pro, má záznam pro, a je tedy oprávněn, protože jde o pozměňovací návrh, navrhnout revokaci usnesení k tomu konkrétnímu návrhu. Nemyslím si, že to je věc, kterou bychom tady nikdy nedělali. V tomto ohledu je to oprávnění poslance Šenfelda.
Já o tom dám hlasovat. Můžete vznést případně námitku proti postupu předsedajícího.
Prosím, aby se předsedající poradil s legislativou, protože to, co jsme citovali a podle čeho máme hlasovat, se má týkat pouze návrhu na zamítnutí nebo na odročení, nikoliv pozměňovacích návrhů. Aspoň tak já chápu jednací řád. Takže prosím, aby se k tomu vyslovila legislativa.
Váš výklad jednacího řádu není v pořádku, nebo respektive s ním nesouhlasím. Jsem přesvědčen, že postup, který jsem navrhl, je v souladu s jednacím řádem, a dám hlasovat o námitce proti postupu předsedajícího, která byla vznesena. Kdo je proti této námitce? Tato námitka byla zamítnuta.
Dobré dopoledne, paní předsedající, pane premiére, kolegové a členové vlády. Teď jsem rád, že jsem to udělal. Z nich bude zřejmý i můj názor k tomuto návrhu. Pane poslanče prostřednictvím paní předsedající, Jardo, ptám, jak jim pomůžeme tím, že nebudou pracovat o těch svátcích, že ty supermarkety zavřeme? Mají malé mzdy a my je nenecháme pracovat. Do toho se nechci pouštět. To jsou soukromé firmy. To nejsou státní firmy. My jim to nějak nařídíme? Nebo zdražíme zboží a zavedeme povinný příplatek ke zboží na práci zaměstnanců? Přiznám se, a možná bych to sám nečekal, ale dnes jednoznačně souhlasím s kolegy z pravice, z pravicové opozice, ať s panem předsedou Stanjurou, s Michalem Kučerou. Máme přece zákoník práce. Máme odbory. To bude regulérní debata. Pojďme debatovat o pozici odborů, jestli mají dostatečné nástroje, nebo nemají. To je regulérní debata na toto téma. Ale přeci tento problém, a tak to řeklo několik mých předřečníků, neřeší návrh na zavření určitého typu supermarketu v některé svátky. Pan poslanec Sklenák. Doufám, že na Nový rok on sám nebude mít hlad. Ti policisté, energetici, lékaři. Nový rok na nákup a nebudou si mít kde nakoupit. Ale prosím, kolegyně, kolegové, neregulujme navíc dalším zákonem zbytečně životy našich občanů. Dejme jim svobodu, ať se sami rozhodnou.
Eviduji z místa přihlášku paní poslankyně Němcové. Také řádnou? Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Děkuji za slovo. Dejme tomu, že je nějak najdou. To spektrum jistě znáte, protože jste v takovém nějakém obchodním centru jistě někdy byli. Rozumím tomu dobře? Prosím, na to bych chtěla vědět odpověď. Co tedy vlastně tím sledujeme? Vždyť je to na zbláznění, co tady inženýrsky tvoříme. Protože je to nenormální, jestliže argumentujete tím, že si přejete, aby rodiny byly pohromadě, aby trávily nějak smysluplně volný čas, a pomíjíte to, že každý snad má v hlavě svoji představu, jak ho chce trávit. A vy jim nutíte: Dělejte všechno, ale nesmíte nakupovat potraviny. Běžte si koupit boty. Ale chraň pánbůh vás chtít si koupit chléb. To přece není normální, co tady děláme! Vy, kolegové, kteří jste mluvili přede mnou a odmítáte tuhle normu se svými argumenty, vnímám je jako naprosto logické. A tady tohleto inženýrství, které vůbec nemá žádné logické opodstatnění, přece odmítněme! To nedává fakt smysl!
Nyní prosím s faktickou pana poslance Novotného. Tak v tom případě dám slovo panu poslanci Plzákovi, který se řádně přihlásil do rozpravy.
Děkuji, paní předsedající. Vážené kolegyně, kolegové, moje vystoupení bude krátké. Jestli jsem dobře pochopil záměr předkladatele, tak chce ochránit zaměstnance supermarketů, aby nemuseli v některých případech pracovat, když to není nezbytně nutné. Tak si to já vykládám a tak to také chápu. V noci se tam prostě přerovnává zboží, doplňuje na regály. A takovou absurditu já prostě vidím v tomto celém návrhu.
Tázal jsem se pana navrhovatele, zda má zájem vystoupit při otevření rozpravy. Pan ministr má zájem.
Ale nakonec ono je to tady už dost zvykem v poslední době. A nyní velmi stručně k tomu samotnému návrhu. Tato novela zákona o NKÚ je prováděcím návrhem k novele Ústavy, kterou už Poslanecká sněmovna schválila. Jak jsem tady říkal, pohybujeme se tedy v naprosto jasně daných mantinelech, protože to musí zůstat na úrovni prováděcího zákona.
Děkuji panu ministrovi.
Já nevím, proč je pan ministr tak rozčilený, ale dobře, asi spěchá. Nic víc, nic míň. Takhle jednoduché to je.
Kdo je proti? Je to hlasování 176, přihlášeno je 157 poslankyň a poslanců, pro 157, proti žádný. Návrh byl přijat.
Výbor doporučuje.
Zahajuji hlasování. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko.
Výbor doporučuje. Stanovisko doporučuje. Jde o jasné určení konce soutěže. Hodnocení projektu přímo odborným poradním orgánem. Výbor doporučuje.
Návrh byl přijat.
Výbor nezaujal stanovisko.
Zahájil jsem hlasování. Je to hlasování 182, přihlášeno je 157 poslankyň a poslanců, pro 153, proti žádný.
Neříkám, jak máte hlasovat, ale říkám, k čemu došlo. Jedná se o nové formy podpory výzkumu návratnou finanční výpomocí. Výbor nezaujal stanovisko. Takže tady jsme 13 nepřijali.
Zahajuji hlasování, kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko.
Je zde žádost o zpochybnění proběhlého hlasování. Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Ještě jednou zopakuji, o čem nyní budeme hlasovat. Kdo je proti? Konstatuji, že s návrhem usnesení byl vysloven souhlas. Revokovali jsme usnesení u pozměňovacího návrhu pod písm. A a z toho důvodu budeme opakovat hlasování. Já vás požádám, pane zpravodaji, abyste ještě jednou uvedl tento pozměňovací návrh, a před hlasováním vám dám slovo.
A pana poslance Romana Kubíčka. Jedná se obsahově o zúžení počtu svátků, které jsou vyjmenovány ze zákona, kdy nebude prováděn maloobchodní a velkoobchodní prodej.
Děkuji. Než dám hlasovat, s přednostním právem se hlásí pan předseda Stanjura.
Vaše věta "díky tomu, že prošla revokace, musíme hlasovat znova" je pro mě nejasná. Já tady jsem teprve pátým rokem, ještě jsem se s tím nepotkal a nevím, v jakém bodě a o čem dále máme hlasovat.
Já samozřejmě přestávku vyhlásím, ale zeptám se, v jakém rozsahu ji navrhujete?
To je samozřejmě věc, které se také věnujeme poměrně soustavně. Nicméně to nevylučuje, že jsou místa, a Karlovy Vary si myslím, že jsou právě příklad, kde ten dojem úplně nemají, že jim to nahradilo, že prostě ta náhrada byla odpovídající. Ale je to vážné a myslím, že chápu vaši interpelaci.
Pan poslanec bude pokládat doplňující otázku. Prosím, máte slovo. Poprosím pana ministra o odpověď. Děkuji.
Vážená paní ministryně, velmi mě zajímá vedle odměňování pracovníků ve zdravotnictví také odměňování pracovníků v sociálních službách. Řadu let jsem ve službách pracovala a není mi jedno, jak se vyvíjí situaci v této oblasti. Jistě jste i vy zaznamenala, že začíná docházet k nedostatku pracovníků v sociálních službách. Stěžují si na to ředitelé nejen ve Zlínském kraji, ale slyšeli jsme to i na jednání výboru pro sociální politiku od zástupců Asociace krajů. Co s tím hodláte dělat? Dále bych chtěla upozornit na dlouhodobou diskriminaci těchto pracovníků. Vykonávají v přímé péči stejnou práci jako ošetřovatelé a sanitáři v nemocnicích a jsou stále hodnoceni v jiné tabulce. Víte sama, v jakém zdravotním stavu jsou přijímáni uživatelé služby do zařízení. Co hodláte dělat s touto diskriminací a kdy ji napravíte? Já vám děkuji za vaši odpověď.
Já děkuji, paní poslankyně. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo. Tak se chci zeptat, co je v této záležitosti nového, jestli od okamžiku, kdy jsem se vás naposledy ptal, se některé věci změnily. A pak mě samozřejmě zajímá, do jaké míry selhání v té oblasti EIA, vlivu stavby na životní prostředí, se případně týká i této stavby.
Poprosím pana ministra o odpověď.
Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Vážený pane poslanče Bendle, děkuji za tento dotaz. Určitě víte z mých předchozích odpovědí, že v minulém roce byla schválena studie proveditelnosti na toto spojení. V Praze 7 je ochota k nalezení kompromisu vyšší. Tím by byly eliminovány nejen negativní vlivy provozu, ale i samotné výstavby, byť samozřejmě za cenu vyšších nákladů. Tato varianta procházející ve střešovickém skalním masivu by však umožnila i dílčí zkrácení jízdní doby. Nevýhodou je samozřejmě potřeba změn územně plánovací dokumentace, celkově by však očekávaná snazší projednatelnost nemusela znamenat časové zdržení při zahájení realizace. V ostatních, méně problematických částech SŽDC aktuálně zpracovává aktualizace přípravných dokumentací, následně bude požádáno o ověření a verifikaci a EIA a postupně budou zahajována územní řízení.
Vážené poslankyně, vážení poslanci, tedy alespoň ti, kteří tu jsou. Kdyby jenom ratifikace. Zatím počítáme, že bychom ji měli předložit vládě k vyslovení souhlasu s podpisem do konce letošního roku.
Doplňující otázka paní poslankyně, prosím.
Došlo k tomu, že pěstounka na přechodnou dobu, která se před touto osvojitelkou o holčičku starala, měla nastaveno čerpání rodičovského příspěvku v nejkratší možné délce. Pěstounka tedy téměř vyčerpala všechny prostředky z balíčku rodičovského příspěvku, konkrétně 218 500 korun, který souvisí s danou holčičkou. Víme všichni, z toho se vyžít nedá. Ráda bych se vás tedy zeptala, jak je možné, že stále dochází k takovým případům, ačkoliv jsem byla na různých místech i ze strany MPSV v minulosti ujišťována, že takové jednání pěstounů na přechodnou dobu již možné není. Podotýkám, že byla v kontaktu s úřadem práce i s MPSV a kromě rady, ať dá výpověď v zaměstnání a bere dávky v nezaměstnanosti, což považuji za absurdní, se žádného konstruktivního řešení nedočkala.
Přikročíme k další interpelaci. Paní poslankyně Jana Fischerová bude interpelovat nepřítomného pana ministra financí Andreje Babiše ve věci budovy Finančního úřadu v Havlíčkově Brodě.
Přiznám se, že jsem bývalá starostka Havlíčkova Brodu, a samozřejmě jsem s tím městem srostlá a obracejí se na mě lidé ve svých záležitostech, radostech, ale i starostech. A budu velmi ráda kontaktní osobou, abych mohla toto dále přenášet dál do Havlíčkova Brodu. Takže děkuji vám za písemnou odpověď a velmi ráda předám informaci o tom, jak se to bude dál řešit přímo v daném místě.
Děkuji paní poslankyni.
Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Další věc je budoucnost vnukovských společností Nemocnice Na Homolce, protože pan ředitel oznámil, že Homolka Premium Care bude prodána. Já bych se chtěl zeptat proč.
Děkuji. Prosím pana ministra o odpověď.
Po provedení personálních změn na postu ředitele i náměstků této nemocnice byl koncem roku 2014 připraven soubor konkrétních kroků k odstranění zjištěných problémů. Jejich významnou součástí byl i plán nutných kroků k tomu, aby dceřiné společnosti Nemocnice Na Homolce byly připraveny ke vstupu do likvidace. Situace je ještě složitější, než vypadala před zahájením tohoto procesu.
Děkuji a poprosím pana ministra o odpověď.
My jsme na žádný tah nenaletěli. My jsme na nic v oblasti TTIP nenaletěli, protože tady je jednoduchá garance. Takže tady opravdu občané i my máme velkou jistotu v tom, že na konci toho procesu budeme moci říct: chceme to, je to férové, nebo to můžeme odmítnout.
Vážená paní předsedající, kolegyně, kolegové, já děkuji za tuto otázku. Možná bych trošku korigoval ten úvod. Ale k vašemu dotazu. To znamená, že lidé, kteří tehdy měli právo volit, tak dnes už všichni jsou na věčnosti. Jeden z hlavních úkolů bylo tehdy vytvořit srovnávací studii právních předpisů, jak se jednotlivé země stavěly k problematice německých menšin na svém území a k problematice kolaborantů nebo válečných zločinců. Z toho vyplývá celkem velmi jednoznačný rozdíl. To znamená, tam se nezkoumala vina či nevina, ale pouze etnický původ, na základě kterého byli tito lidé vyhnáni ze svých domovů.